To, co nám pan ministr říkal, mě skutečně v tuto chvíli nezajímá, jak se budou tyto věci řešit. Ta otázka je velmi jednoduchá, nemusím slyšet žádné další politické proklamace.
Dále byl vylosován v pořadí pan poslanec Vojtěch Adam.
Děkuji paní poslankyni a poprosím pana ministra zdravotnictví, dnes zjevně mezi poslanci oblíbeného a žádaného.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Ony se tak nazývají, ony byly s tímto zaváděny, ale bohužel data... A ono je to podle mého názoru i logické. A myslím, že je to správné. Prostě pacient lékaři věří a dá na jeho doporučení. Neumím si moc představit, když lékař pošle pacienta v rámci ambulantní péče na další vyšetření k dalšímu specialistovi, že pacient řekne ne, já bych tam platil 30 korun, já to využívat nebudu. Podle mě mnohem více záleží na tom, jak jsou nastaveny úhrady, nakolik jsou lékaři, a to jak praktici, tak specialisté, motivováni k tomu, aby zvyšovali objem péče, aby zvyšovali počet ošetřených pacientů, a podle toho se to odvíjí. Co se týče nemocnic, tak je to úplně totéž. Takže abych odpověděl jasně a stručně na vaši otázku, nemyslím si, že zrušení poplatků za den hospitalizace nebo zrušení poplatků u ambulantních specialistů a praktiků povede ke zvýšenému nadužívání zdravotní péče. Prostě ten, kdo o tom rozhoduje nakonec, je ten poskytovatel.
Chce, dobře.
Já bych tady jenom uvedla na pravou míru, že co se týče poplatku za hospitalizaci, tak se nejednalo o regulaci. Nešlo tedy o regulaci.
Děkuji za otázku.
Děkuji. Myslím, že tak jak jsou nastaveny stávající úhradové mechanismy, tak by nemělo dojít k ničemu špatnému z hlediska systému a podle mého hlubokého přesvědčení by nemělo dojít k nějakému nadužívání zdravotní péče.
Další v pořadí interpelací je pan Antonín Seďa a bude interpelovat opět pana ministra Svatopluka Němečka ve věci úhrad zdravotnických prostředků pro diabetiky.
Vážený pane ministře. Zajisté jako bývalý ředitel nemocnice víte o problémech s úhradou zdravotnických pomůcek pro diabetiky. Konkrétně se jedná o omezení úhrady počtu diagnostických proužků na stanovení glukózy či proužků k vizuálnímu testování. Podobně je to s úhradou jehel k inzulínovým perům či omezením předepisování inzulínové pumpy. Vážený pane ministře, metodika Všeobecné zdravotní pojišťovny k úhradovému katalogu Všeobecné zdravotní pojišťovny zřejmě vychází z úhradového katalogu Ministerstva zdravotnictví. Chci se zeptat, pane ministře, zda se alespoň pokusíte zmírnit finanční zatížení rodin, ve kterých mají diabetika.
Děkuji, pane poslanče.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já tedy na úvod s upřímností pro mě vlastní musím říct, že byť jsem mnoholetý bývalý ředitel velké nemocnice a předtím i malé, tak s tímto problémem úplně detailně seznámen nejsem. Nicméně děkuji za tuto informaci.
Dále je zde v pořadí paní poslankyně Květa Matušovská. Bude interpelovat pana ministra Antonína Prachaře ve věci problematiky výběru mýta.
Vážená vládo, vážený pane ministře. Ráda bych se vás zeptala na stav ohledně problematiky výběru mýta a jeho možného budoucího vývoje v kontextu vašeho čtyřletého působení na Ministerstvu dopravy. Tedy jinými slovy, snažit se o to, aby dopravci měli co nejnižší platby jak za mýtné, tak za další poplatky tvořící fiskální příjmy státního rozpočtu. Důvodem je rostoucí podíl vozidel v emisní kategorii Euro 5, které platí nižší mýtný tarif. Z tohoto důvodu predikce Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2014 činí 8 miliard. Ptám se vás tedy, jakým způsobem chcete řešit tento neblahý jev, tedy reálné snižování výběru mýtného v České republice, a dále, jakým způsobem chcete řešit navýšení příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury tak, aby docházelo k udržitelné obnově již podfinancované dopravní infrastruktury v České republice.
Děkuji vám, paní poslankyně za dotaz. Poprosím pana ministra Antonína Prachaře o odpověď.
Já bych jenom shrnul na úvod několik málo čísel. Ty slevy jsou poskytnuty, pokud dopravce využívá více dálnice a zaplatí určitou sumu, tak z této sumy jsou potom poskytnuty slevy.
Přitom v rámci Evropské unie je běžně používáno, proto si ho tento pacient opatřil na Slovensku. Při telefonátu na Státní ústav pro kontrolu léčiv s dotazem na možnosti řešení byl arogantně odbyt. Děkuji za odpověď.
Děkuji panu poslanci a poprosím pana ministra zdravotnictví o jeho odpověď na tuto interpelaci. Děkuji panu ministrovi za jasné vyjádření. Se čtrnáctou interpelací přistoupí pan poslanec Martin Sedlář. Bude interpelovat ministra obrany Martina Stropnického ve věci NATO a Evropské unie. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, v letošním roce si budeme připomínat dvě velmi významná výročí. To první v březnu bude 15 let vstupu České republiky do NATO a dále pak v květnu kulatých deset let vstupu naší země do Evropské unie. Dynamika vývoje mezinárodních vztahů a bezpečnostní situace klade na obě tyto organizace dost značné nároky ohledně zajištění bezpečnosti, předcházení a řešení mezinárodních krizí.
Spojené státy evidentně progresivně zeslabují svoji přítomnost v Evropě a že, jak se patrně dozvím na příští ministeriádě, která bude zhruba za 14 dnů v Bruselu, tak na zářijový summit ve Walesu se ta agenda připravuje poměrně docela složitě. To i vychází ze zkušeností nabytých v Afghánistánu. I tam je tendence o nějakou revitalizaci, o nějakou emancipaci právě v důsledku snižující se americké přítomnosti v Evropě. To jenom zase ve vší stručnosti. Je to téma poměrně komplexní a nechci tady překročit čas.
Děkuji. Dobré odpoledne, vážený pane ministře. Já chápu vaše právo - a je to celkem jasné - mít ve vedení ústavu lidi, které chcete a které potřebujete. Nazval bych to s určitou nadsázkou - k hloubkovému náletu na Státní ústav pro kontrolu léčiv. Mám dotaz, zda byste byl tak laskav a mohl sdělit nebo doplnit důvody, které vedly k odvolání pracovníků právě na těchto nižších úrovních.
Děkuji panu poslanci a poprosím pana ministra zdravotnictví o jeho odpověď.
Já bych možná na úvod řekl, že dlouhodobě si nemyslím, že SÚKL plnil své úkoly ze zákona tak, jak měl. Můžeme se samozřejmě bavit o tom, jestli máme léky levné, nebo ne, nebo jestli by mohly být ještě levnější. Zákon ukládá Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv provést během tří let přecenění léčiv. Druhý důvod. Proto jsem konal rychle, protože si myslím, že není na co čekat a že ministr by měl zabránit škodám, pokud může. A já si myslím, že pokud po člověku chceme výsledky, tak by měl mít možnost se obklopit lidmi, kterým důvěřuje.
Já samozřejmě chápu, že jsme na půdě Poslanecké sněmovny, kde některé věci mohou vyvolávat pocit, že se hádáme, že jsme v nesouladu, že tady vedeme líté souboje. Pane ministře, budete-li o to stát, nabízím tříletou zkušenost z výboru pro obranu a nabízím vám pomoc v tom, abyste se třeba v některých těch agendách lépe zorientoval.
Poprosím pana ministra o odpověď.
Rád toho využiji. Nepovažuji ty otázky vůbec za podpásové nebo nepříjemné.
Jistě víte, že v trestním řízení je dnes velký problém přesouvání příslušnosti jednotlivých státních zastupitelství, že to bylo několikrát předmětem značné a zásadní kritiky části odborné veřejnosti.
Prosím paní ministryni Válkovou o odpověď.
Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, já zopakuji jenom to, o čem jsem přesvědčena, že ta vyhláška, jak recentní judikatura Ústavního soudu naznačuje, není optimálním předpisem z hlediska formálního. Rušit ji určitě nebudu. Bude to součást návrhu nového zákona o státním zastupitelství. Takže tady nevidím žádné porušení principu zákonného soudce. Doufám, že tato vyhláška, byť není kardinálního významu, alespoň malinko přispěje k tomu, že těch kauz bude více.
Děkuji, paní ministryně.
Pokud jsou to závažné hospodářské trestné činy, tak samozřejmě na tom vrchním státním zastupitelství zůstávají. Ale to je jenom moje úvaha.
Děkuji za doplňující otázku. Dále je v pořadí pan poslanec Antonín Seďa. Interpeluje pana ministra obrany Martina Stropnického ve věci příplatků za pohotovost. Máte slovo, pane poslanče.
Vážený pane ministře, jeden z problémů, který vám vypadne ze skříně, je problém odškodnění vojáků za pohotovost. Nový zákon již dosažitelnost zrušil. Problém starého zákona byl v tom, že za dosažitelnost měl voják nárok na odměnu do dvou hodin dojezdu. Tato skutečnost se stala oblíbeným naschválem některých velitelů, kteří se chtěli popasovat s neoblíbenými vojáky a kteří toto ustanovení zneužívali. Že armáda jednala špatně, rozhodlo již několik soudů.
Poprosím pana ministra Milana Chovance o odpověď.
Já vám tedy teď snesu argumenty, které jsem obdržel od České pošty. Druhá věc, kterou argumentuje Česká pošta, jsou úspory na nájemném. To znamená, byť se to stěhuje do nových komerčních prostor, mělo by tam dojít ke snížení nájmu zhruba o 500 tisíc korun. To je další argument, který snáší Česká pošta na důvod svého přestěhování. Myslím, že vy jste zrovna univerzitu uváděla jako jeden ze subjektů, který dnes vyjadřuje nespokojenost s tímto krokem. Nová pobočka, která by měla být v nákupním centru otevřená, by měla i lépe sloužit občanům dle stanoviska České pošty a měla by se prodloužit její otvírací doba, a to od 9 do 21 hodin. Tuto informaci vám poskytnu v písemné podobě v nejbližším možném termínu. Případně pokud by bylo potřeba ještě něco dalšího konkretizovat, pozvu vás na osobní jednání v této věci.
Druhá věc, jak jsme hovořili o tom, že instituce, které jsou poblíž, se mají vyjádřit, tak skutečně podepsaly výzvu k zachování pobočky na náměstí Republiky. Pokud hovoříte o informaci o jednání s Magistrátem města Olomouce, nevím, co je tím myšleno, zda s úředníky státní správy. Ten dopis k dispozici mám. Ale nevím, jestli je to dostatečný mandát jako vyjádření města.
Pane ministře, poprosím vás o reakci. Další v pořadí je paní poslankyně Jana Černochová, která interpeluje pana ministra obrany Martina Stropnického ve věci úspor v resortu Ministerstva obrany. Paní poslankyně, máte slovo.
Přesně si myslím, že zrovna zákon o službě vojáků z povolání či branný zákon nabízí úsporu v resortu Ministerstva obrany, po které tak často a tak razantně nejen pan ministr Stropnický volá. Podle předloženého návrhu totiž činí mandatorní náklady na jednoho profesionálního vojáka přes půl milionu korun, zatímco na vojáky v záloze pouze 150 tisíc ročně. Pokud by došlo k přijetí návrhu a předpokládanému snížení počtu profesionálních vojáků zhruba o 1 500 a zvýšení počtu záložáků o 4 000, mohl by stát ušetřit až čtvrt miliardy ročně. Dokážu si tedy tím pádem velmi těžko představit zřetelnější příklad - nechci říct vyhazování veřejných prostředků, ale spíš nešetření finančními prostředky než to, když v mírové době držíme zbytečně velkou profesionální armádu namísto toho, abychom ji nahradili mnohem levnějšími vojáky v záloze. Přitom opět tady jde zase o návrh, který respektuje klíčová strategická rozhodnutí armády, která učinila. Takže bych chtěla poprosit pana ministra, aby i v těchto dvou případech dvou zákonů nás ubezpečil, že i tyto zákony budou předmětem jednání dubnové schůze a že nespadnou pod stůl, protože o aktivních zálohách bychom tady mohli mluvit dlouhé hodiny, a zejména v době povodní se všichni shodneme na tom, že to je něco, co naše země nejen při povodních velmi potřebuje.
Poprosím pana ministra o odpověď.
Myslím, a to se nechci nějak alibisticky vymlouvat, ale je to prostě daň za politické turbulence, které tady trvají opravdu řadu měsíců. Ale já jsem přesvědčený a ukáže nám tento rok, jestli i těch 42 miliard je utraceno tím nejsprávnějším způsobem. Jsou indicie, že tomu tak úplně není. Myslím, že se to dá docela jednoduchými změnami těch pravidel vylepšit. Jsou to ty klasické samozřejmě, jako jsou IT služby, jako jsou externí právní služby, jako je třeba i marketing.
Buď tedy na školách, kde jsou na to připraveni, anebo odpoledne ve sportovních klubech. Cílem není vychovat vrcholové sportovce, ale vytvořit vztah ke sportu dlouhodobý, celoživotní. Pravdou je, že čísla jsou alarmující.
Děkuji panu ministrovi. Doplňující otázka, paní poslankyně?
Otázka financování je ovšem klíčová, protože pokud by to bylo financování pouze ze zdrojů Ministerstva školství, tak se dostáváme na velmi vysoké sumy. Podle našich propočtů, pokud se chceme bavit o navýšení hodiny tělocviku pro děti na prvním stupni, to znamená od 1. do 5. třídy, by to ročně dělalo půl miliardy.
Poprosím pana ministra. Jsou zdroje?
Jeden je nelegální sázení, to znamená zdanění nelegálních sázek je otázka dvou miliard a ty bychom právě chtěli dát na sport mládeže, což by měla být prevence. To je jeden z dalších zdrojů a tam bychom právě chtěli platit trenéry mládeže.
Děkuji panu ministrovi i paní poslankyni. Přistoupíme k další interpelaci. Interpelující bude paní poslankyně Markéta Adamová.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré odpoledne. O to nemilejší pak pro mě bylo zjištění, že se koalice rozhodla návrh zákona, který se dětskými skupinami zabývá, stáhnout z pořadu jednání této schůze Sněmovny. Ptám se tedy, paní ministryně: Proč tento návrh nechcete projednávat? Proč na něm nechcete pracovat a posunout jej do výborů, aby mohl co nejdříve vejít v platnost a být nápomocen rodinám s dětmi? Myslím si, že se jedná o návrh akceptovatelný napříč politickým spektrem, a tudíž se debata nad ním již mohla odehrávat na příslušných výborech.
Děkuji paní poslankyni a poprosím paní ministryni práce a sociálních věcí o její odpověď.
Děkuji. Tento návrh byl vlastně stažen proto, aby byl odložen na příští schůzi.
Děkuji, paní ministryně. S další, desátou interpelací přichází pan poslanec Bohuslav Chalupa, který bude interpelovat pana ministra obrany ve věci újezdu Brdy.
Dobré odpoledne, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Někteří občané se na základě informací z médií obávají, že zákon o vojenských újezdech umožní ve svém důsledku privatizaci újezdu Brdy kvůli převodu pozemků, na kterých se nacházejí povrchové a podzemní vody. Podotýkám - zdroje pitné vody. Prosím, můžete to vysvětlit?
Stručně, jasně, výstižně. Pan poslanec se ptá, prosím pana ministra o odpověď.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, otázka zrušení vojenského újezdu Brdy a zmenšení hranic ostatních čtyř újezdů je jednou z těch velice dlouho odkládaných a já bych byl rád, kdyby se to podařilo trošku urychlit, abychom se s tím dostali do druhého čtení, o což bych se rád pokusil během březnové schůze. Ještě si dovolím obecně.
To přece není žádná logika. Takže prosím, já odmítám podporovat takovéto dílčí novely. Třetí důvod, který zde zazněl a který je podle mého názoru zcela klíčový, je vůbec přístup k předložené novele a její vznik. Dojdeme-li k závěru, že si orgány veřejné moci mohou svévolně vykládat své pravomoci, mohou je odmítat a chtít po suverénu veřejné moci v České republice, po Parlamentu České republiky, aby kvůli nim měnil zákony, pak je toto, dámy a pánové, destrukce demokratického právního státu. A principiálně to bude stejné a stejně nebezpečné. A na úplný závěr poslední právní argument, který také tady zazněl v debatě, je samotný obsah novely. Já se domnívám, že není vhodné v parlamentní republice přenášet takovouto jmenovací pravomoc na hlavu jedné z komor dvoukomorového parlamentu. Takže dámy a pánové, tolik stručně několik mých poznámek. Argumenty, které souvisí s bazální podstatou našeho demokratického právního státu. Takže podporuji také zamítnutí tohoto návrhu.
Zeptám se pana zpravodaje a pana ministra, zda si přejí závěrečná slova. Pan zpravodaj? Přejete si vystoupit, pane zpravodaji?
Pan poslanec Grebeníček zmínil nápad nového šéfa školství. A pan poslanec Vácha, když mluvil o tom, že prezident má možnost korigovat praxi senátů, je to praxe akademických rad. Ale toto jsou nepodstatné věci z hlediska toho celkového.
Děkuji.
Děkuji. Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych se zastavil u některých bodů, které tady byly řečeny, protože tady bylo vyřčeno několik polopravd, možná i nepravd. Není pravdou, že v tom usnesení je napsáno, že nesouhlasí s touto novelou, tak jak je předložena. O tomto problému jsme se zde bavili včera. Druhá záležitost - věcné posouzení. Já jsem tady přece včera proklamoval, že tuto pasáž, pokud to propustíte do druhého čtení, budu chtít vyjmout. Ano, je pravdou, že vysoké školy s tímto nesouhlasí a nechtějí, aby předseda Senátu posuzoval jmenování profesorů po věcné stránce. O tom jsme se bavili včera. Pravdou je, že preferovaná varianta rektorů je jmenování profesorů prezidentem.
Takže tu věc velmi vážně zkoumáme. První krok, který zkoumáme a který jsem dnes ještě vrátil k přepracování, je, jestli půjdeme cestou snahy o soudní zvrat rozhodnutí pana Fidlera, to znamená zrušit jeho rozhodnutí a nechat běžet zatím nájemní smlouvu a pokusit se o dohodu.
Chci se zeptat...
Samozřejmě zajímá mě, jak bude zajištěno provozování po posledním kroku, čili jestli se vyřizuje ta licence a jak dlouho to bude asi trvat.
Tak já začnu od konce, pane poslanče. Co se týká zajištění rekondičních pobytů, jak budou zajištěny, dostanete písemnou informaci na svůj poslanecký mail. Ta věc je v řešení. Já si myslím, že do týdne budeme schopni na to odpovědět. Jestli to bude formou nákupu v jiných zařízeních, případně že ti policisté budou tu rekondici provádět takzvaně doma. A pokud tento přezkum shledá, že tam došlo k nějakým nestandardním a protiprávním krokům, tak vězte, že trestní oznámení podáno bude.
Děkuji za odpověď. Dále v pořadí je paní poslankyně Markéta Adamová, která interpeluje pana ministra Martina Stropnického ve věci zastavení prodeje kasáren v Karlíně.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Současně jste několikrát zmínil, že s činností Ministerstva obrany se teprve seznamujete. Jako zastupitelku Prahy 8 mě tedy také zajímá, a určitě nejenom mě, ale i obyvatele Prahy 8 - Karlína, jaký bude další osud kasáren. Děkuji vám za odpověď.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Rád vám, paní poslankyně, ty důvody sdělím, byť nevím, jestli úplně do všech vyčerpávajících detailů. Nestandardní, abych použil tohoto oblíbeného slova, bylo už jenom třeba to, že já jsem se poprvé o tom dozvěděl z tisku. Je zvláštní, když si čtete po cestě do práce myslím že Mladou frontu, to je úplně jedno co, a tam se najednou začíná psát o tom, kdo a jak a proč je s kým provázán.